Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi odpovědět na interpelaci pana poslance Holečka. Tím nebudu teď zdržovat. Já jsem přislíbila ze strany Ministerstva školství podporu. Nebude to úplně jednoduché. Nicméně mohu potvrdit, že se tím budeme zabývat a rozhodně obce v tomto úsilí podpoříme.
Pan poslanec nebude pokládat doplňující otázku. Prosím tedy dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Karamazov, který není přítomen v sále, tudíž jeho interpelace propadá.
Vážený pane ministře, minulý týden jsem vás interpelovala ohledně problematiky dotačních podvodů. Jak asi tušíte, jde o kauzu pod názvem Čapí hnízdo. Pane ministře, ten rozpor je očividný a pochybuji o tom, že je možné ho přijatelným způsobem vysvětlit. Děkuji za písemnou odpověď.
Vy sám jste ještě před svým uvedením do funkce byl jedním z nejhlasitějších kritiků obou zákonů. Souběžně s tím prosakují informace o tvorbě novely zákona o obchodních korporacích. Děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji. Prosím pana poslance Novotného. A připraví se pan poslanec Beznoska.
Vážený nepřítomný pane ministře, v posledních týdnech a měsících pozorně sleduji situaci kolem zajištění budoucího dlouhodobého kontraktu na provozování letecké záchranné služby v České republice. Nepovažoval jsem to za rozumné řešení. Ten kontrakt má být kratší.
Moc děkuji za slovo, pane předsedo. Mám ještě jednu interpelaci na pana ministra Babiše týkající se centrální evidence účtů. Mám na mysli například snížení administrativního zatížení bank.
Děkuji. Prosím pana poslance Seďu a připraví se pan poslanec Hovorka.
Děkuji, pane předsedo. Jelikož jste nebyl přítomen, dostal jsem 7. ledna vaši písemnou odpověď. Dnes je však jasné, že jste nepsal pravdu. Dokonce Evropský úřad proti podvodům zahájil nedávno oficiální vyšetřování okolností kolem dotace na výstavbu Čapího hnízda. Pane ministře, já vás nechci vyzývat k přijetí politické odpovědnosti. Chci se zeptat, jak se k této skutečnosti postavíte. Protože váš odpustek v navýšení rozpočtu Nadaci Agrofertu o 50 milionů korun tohle nevyřeší. Děkuji za vaši písemnou odpověď.
Děkuji. Prosím pana poslance Hovorku.
Děkuji za slovo. A chtěl bych se zeptat, jestli se nepřipravuje nějaká systémová změna v úhradách zdravotních pojišťoven nemocnicím, to znamená, že by nebyly rozhodující číselníkové ceny materiálu a léčivých přípravků a aby skutečně pojišťovny proplácely nemocnicím ceny, které byly efektivně nakoupeny, to znamená, za co skutečně nemocnice nakoupila, tak tato cena by byla vykázána zdravotním pojišťovnám. Děkuji za písemnou odpověď.
Prosím pana poslance Korteho. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem podle našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky nebo vládě České republiky a ostatním členům vlády.
Děkuji, pane předsedo. Na naše členy Úsvitu a Bloku proti islámu se obrátili občané z Vlachovic, se kterými jsem se setkala. Jejich otázky směřovaly hlavně k areálu muničních skladů. Není žádným tajemstvím, že v areálu muničních skladů působí firma Eruca Technologies, dříve Bochemie, která likviduje raketové palivo. Nebudu rozebírat, jak je vůbec možné, že tato firma dostala povolení ke své činnosti v tak nebezpečném prostoru. Protože nese veliké riziko pro občany obcí a oni nechtějí, aby v jejich blízkosti existovalo takové nebezpečí. Kdy poskytnete informace občanům obce o tom, co se v areálu muničního skladu skutečně děje a co se bude dít dál? Místní občané nepronajali tyto sklady ani neumožnili skladování vzájemně neslučitelných trhavin a munice.
Děkuji. Prosím paní poslankyni Martu Semelovou, připraví se pan poslanec Mackovík.
Vážený pane nepřítomný premiére, před časem jsem vás ve vaší nepřítomnosti interpelovala kvůli vydávání majetku církvím. V písemné odpovědi jste popsal historii schvalování zákona - což jste nemusel, tu znám. Sdělil jste mi, že máte všechny informace o průběhu vydávání majetku, a ubezpečil jste mě, že vše probíhá standardně. Musím říci, že toto vaše ujištění mě dost šokovalo. My tady přicházíme o část Pražského hradu a ještě jsme nadšeni, že zbytek Hradčan už nám arcibiskup Duka milostivě nechá. Už i Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo návrh na podání ústavní stížnosti proti vydávání pozemků. Požaduje stovky uměleckých děl. To si, pane premiére, opravdu myslíte, že to, co se tu děje, je standardní? Nezdá se vám, že byste konečně měl vyslyšet žádost kolegy Koníčka, který jménem klubu KSČM opakovaně navrhoval zařadit na program jednání schůze Poslanecké sněmovny informaci vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona o tzv. církevních restitucích? Připomínám, že vy sám jste v červenci minulého roku slíbil, že na následující schůzi s touto informací vystoupíte. Dodnes jste tak neučinil. Vzhledem k tomu, že i moje další dotazy zůstaly bez odpovědi, ptám se znovu. Kolik soudních sporů se vede? Kolik bylo vydáno pozemků, které byly k datu účinnosti zákona o tzv. restitucích v majetku obcí či krajů, a konečně, podniknete příslušné kroky k tomu, aby byla hodnota těchto pozemků vydaných v rozporu s přijatým zákonem odečtena od peněžitých náhrad?
Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře. Já tady mám připravenou interpelaci na premiéra Sobotku, a to v souvislosti s vyhlašovaným tendrem na obsazení provozovatele letecké záchranné služby v České republice.
Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný premiére, dovolte mi, abych se vás zeptal na pracovní vztahy, atmosféru a také efektivitu fungování koaliční vlády, kterou vedete. O vašem sice mediálně vděčném, ale o to více kontroverzním vztahu s prezidentem republiky se dnes raději zmiňovat ani nebudu. Nepřipadá vám, že nelichotivá situace ve vládě může mít negativní dopady na chod státu a může naši společnost v jejím fungování brzdit? Nikoli v poslední řadě k osvěžení paměti poslouží váš nejnovější spor s ministrem Babišem. Může se zdát, že se jedná o běžné názorové neshody, ale pozor, zvenku je totiž dobře vidět, jak se vaše vláda otřásá v základech. Vážený pane premiére, prosím o váš názor na morální stav, efektivitu práce a zejména další stabilitu koaliční vlády.
To znamená, tu oblast nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, důchodového pojištění, některé další dávky poskytované v České republice v rámci státní sociální podpory a další záležitosti. Doporučuji ji k projednání do zahraničního výboru.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Hlasování končím. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení této smlouvy. Dříve než otevřu další bod, dovolte mi načíst omluvy. Paní poslankyně Válková se omlouvá z dnešního dne mezi 9. až 10. hodinou z pracovních důvodů. Prosím, ujměte se slova.
Dobrý den vážená paní předsedkyně, poslankyně a poslanci. Opět vychází z obecně uznávaných principů rovnosti nakládaní s občany a příslušnosti k pojištění ve státě zaměstnání a třeba o sčítání dob pojištění získaných v obou státech a o exportu dávek do ciziny.
Prosím, máte slovo. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nevidím žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj . Také ne. Není tomu tak. Hlasování končím. Pro 107, proti nikdo. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu 145 a tím je
Chile však mezi nimi dosud chybí. Při mezinárodním zdanění je přitom zcela zásadní, zda země, která má jistou roli v obchodních a finančních záměrech českých daňových poplatníků, má uzavřenou daňovou smlouvu s našim státem. Sjednaná smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. Řeší případy, kdy právo vybrat daň mají ve svém vnitrostátním právu zakotvené oba signatářské státy. Smlouva používá jako hlavní metodu vyloučení dvojího zdanění příjmů a majetku českých daňových rezidentů metodu prostého zápočtu zahraniční daně.
Dámy a pánové, je vám předkládána smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. Proto doporučuji přikázat smlouvu k dalšímu projednání zahraničnímu výboru Sněmovny.
Děkuji pane zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Hlasování končím.
Česká republika ani celá Evropa nikdy není schopna vyřešit problémy na Blízkém východě tím, že přijmeme migranty. Řešením je ukončení války, kterou podporuje Turecko. Řešením je tlak na Turecko, aby skončilo s podporou války v Sýrii a naopak pomohlo obnově země, kde podporuje válku.
Děkuji. Prosím paní poslankyní Kovářovou a připraví se opět pan poslanec Okamura.
Vážený pane premiére, dovolte mi, abych vás ještě jednou interpelovala ve věci nedostatku zubních lékařů, který má minimálně dva rozměry. Ve svých předchozích interpelacích jsem poukazovala hlavně na to, že některé venkovské oblasti mají se získáním zubního lékaře dlouhodobé potíže. Dnes bych se chtěla věnovat rozměru druhému - celkovému nedostatku zubních lékařů. Celá pětina zubních lékařů je totiž podle údajů České stomatologické komory ve věku 60 až 64 let. Dříve či později odejdou do důchodu. Na druhé straně příliv absolventů je nedostatečný. Váš příslib v reakci na jednu z mých předchozích interpelací, podle něhož budete uvažovat o zřízení meziresortní expertní komise, která se bude problému věnovat, je nedostatečný. Domnívám se, že jde spíše než o řešení tohoto problému o odsunování jeho řešení a že více užitku by přineslo posílení financování vzdělávání budoucích zubních lékařů. Nehovoříme o astronomické částce. Podle střízlivého odhadu by měla postačovat částka ve výši přibližně 100 mil. korun. Vážený pane premiére, žádám vás, abyste se problematice nedostatku zubních lékařů začal spolu s příslušnými členy vlády intenzivně věnovat. Děkuji za písemnou odpověď.
Ano. Slovo má pan poslanec Okamura a připraví se opět paní poslankyně Kovářová.
Vážený pane premiére, máme dnes na výběr. Buď budeme jako Česká republika zabezpečovat vlastní hranice a v rámci Schengenu, případně Visegrádu, zabezpečíme hranice Evropy, anebo budeme spoléhat na jiné země, jako je Turecko, že za miliardové vyděračské poplatky nám nebudou posílat migranty. Přičemž víme, že Turecko je zároveň jednou ze zemí, která podporuje válku v Sýrii. Žádám vás o stanovisko vaší vlády. Proč prioritně prosazujete variantu migrace do Evropy a do České republiky místo zabezpečení našich hranic před migrací?
Vážený nepřítomný pane premiére, v poslední době se poměrně často hovoří o změnách jednacího řádu Poslanecké sněmovny, a to v zájmu zefektivnění legislativního procesu. Hlavním představitelem těchto snah je přitom pan ministr financí Babiš. Víte, s tímto návrhem mám více problémů, ale za zcela pokrytecké považuji, že o potřebě reformy hovoří právě člověk, který jednací řád bohorovně ignoruje. V různých věcech se na něj o čtvrtečních odpoledních obracím už téměř rok a marně. Podobně je na tom řada dalších kolegů, kteří se na ministra financí v různých věcech obrátili. Písemná odpověď, která na ústní interpelaci přijde přibližně s měsíčním odstupem a kterou připravují ministerští úředníci, už je často bez významu. Nechci se do problému příliš zaplétat. Podstatné je, že čtvrteční odpoledne tráví pan ministr Babiš jinak. Jednoznačně v rozporu s jednacím řádem. Ignoruje tak zákon, ignoruje tak občany, které zde zastupuji. Ignoruje vlastní sliby o tom, jak bude makat. Ignoruje tak všechno a všechny. Vyzývám vás, abyste proti tomuto pohrdání Poslaneckou sněmovnou zakročil. Děkuji za písemnou odpověď.
Děkuji.
Prosím vás o zcela jasné, konkrétní informace, které vás vedou k tomu, že by tomu tak bylo, a v čem vidíte, že by ten vliv byl negativní pro české občany. Máte pocit, že Rusové vyvolali od roku 1990 více válek než Američané, v jejichž sféře vlivu jsme dnes? Umíte vůbec logicky zdůvodnit, proč by Rusové měli být větším nebezpečím než Američané? Rád bych zdůraznil, že nejsem ani nekritickým fanouškem Ruska ani obdivovatelem Putina, ale snažím se mít vždy nestranný, vyvážený a spravedlivý pohled na dění ve společnosti. Ještě dodám další podotázku. Je snad i Japonsko, které přímo s Ruskem sousedí, ve sféře vlivu Ruska? Víte, pane premiére, o jediné základně, kterou by Rusové měli u amerických hranic? Víte o tom, že by od roku 1990 Rusové destabilizovali nějakou zemi ve sféře tzv. amerického vlivu nebo na Blízkém východě?
Budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.
Mám interpelaci na paní ministryni Marksovou. Vzhledem k pokračujícím průtahům ze strany Norska v případu české rodiny Michalákových se proto chci zeptat, zda jste již kolegy v těchto zemích oslovila, kdy a kde toto setkání proběhne a zda navrhnete rozšíření této skupiny o země, kterých se problém odebírání a zadržování dětí s cizím státním příslušenstvím v Norsku týká. Aktuálně především Rumunsko. Takový krok bych považovala ve stávající situaci za logický a správný.
Nyní prosím ministra vnitra, aby se ujal úvodního slova. Prosím.
Evropská regionální konference INTERPOLu. Regionální konference je platformou pro diskusi o aktuálních trendech trestné činnosti a strategie umožnění zlepšení spolupráce mezi členskými státy INPERPOLu. To, že se tato akce koná v České republice a v Praze, považujeme za věc velmi dobrou i směrem k prezentaci České republiky. INTERPOL výsady a imunity požaduje od všech hostitelských zemí svých konferencí. Ve vztahu k INTERPOLu není tato otázka řešena v žádné bilaterální ani jiné smlouvě nebo smlouvě jiného typu. Z tohoto důvodu byla připravena právě tato dohoda. Ty budou poskytnuty i účastníkům konference, a to v souvislosti s plněním jejich oficiálních povinností a jim svěřených úkolů. Funkcionáři INTERPOLu pak budou používat výsady a imunity, které jsou obvykle udělovány v rámci diplomatických sborů.
Poprosím pana zpravodaje, aby to načetl v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Evropské regionální konference, podepsaná dne 11. února 2016 v Lyonu.
Do té se hlásí pan poslanec Sklenák. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 286, do kterého přihlášeno 131 přítomných, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat. Organizační výbor navrhl přikázat přeložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 287, do kterého přihlášeno 131 přítomných, pro 114, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůtu pro jeho projednání ve výborech jsme zkrátili na 30 dnů. Končím čtení tohoto tisku.
Smluvní strany se zavazují na žádost poskytnout tak informace, které jsou v držení bank nebo jiných finančních institucí. Dohody tohoto typu působí jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo.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
Pane ministře, již zde bylo konstatováno, že čerpání dotací Čapímu hnízdu vyšetřuje jednak Evropská komise, jednak Policie České republiky, a že i majiteli byla již v minulosti českými úřady udělena pokuta. V této souvislosti jsou pozoruhodné čtyři vaše výroky. Zde v Poslanecké sněmovně jste několikrát opakovaně prohlašoval: Nelžu. Tvrdil jste, že na Čapí hnízdo proběhly dva audity, všechny s výrokem bez závad. Čapí hnízdo je váš nejúspěšnější projekt, jaký jste kdy vymyslel.